Dětské dluhy představují reálný a vážný problém, který tíží děti. Předložili jsme společné řešení, které možná není dokonalé, ale je rychlé a umožňuje těmto dětem skončit s velkou nespravedlností, která v tuto chvíli podle nás jako předkladatelů panuje. Poslanecký návrh je jednoduchý a já budu velmi stručná, protože máme ambici do dnešní devatenácté hodiny tento návrh projednat právě s ohledem na zájmy dětí v prvním čtení, takže budu velmi stručná. Návrh je jednoduchý. Tohle je jednoduchý cíl. Prosím celou Poslaneckou sněmovnu o podporu a děkuji poslancům za hnutí ANO, KDU-ČSL, Piráty, že tento návrh podpořili.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, pokusím se udělat všechno pro to, abychom to dneska stihli přes prvé čtení dostat. Nějakou základní ideu zmínila paní předkladatelka. Ta je teď nastavena tak, že postupně zkrátka ten nezletilý nabývá způsobilost k nějakému tomu určitému konkrétnímu právnímu jednání.
Srpnová okupace 1968 pochopitelně způsobila také rozsáhlé materiální škody, byla zasažena dopravní infrastruktura, silnice, letiště, budovy různých státních úřadů, kasárna, objekty spojů, vysílače, objekty Československé televize, rozhlasu, které byly poničeny, nebo dokonce zničeny, stejně jako půdní fond v místech, kde se nacházela obrněná technika okupantů. Symbolem těchto objektů poničených okupací až donedávna byla střelami poďobaná budova Národního muzea. Teprve po odsunu Střední skupiny sovětských vojsk v polovině roku 1991 bylo možné z pohledu československých orgánů, orgánů československého státu, zjistit a zdokumentovat, jak rozsáhle sovětská armáda zplundrovala Československo a jaké ekologické škody způsobila. Hrubým odhadem - a můžeme využít i některé podklady bývalého ministerstva finanční kontroly - půjde v dnešních cenách o desítky miliard. Zjevně se čas naplnil. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
Myslím, že je dobré, aby byl znám jednoznačný postoj Parlamentu České republiky v této otázce, a že je to výborný výchozí bod pro další komunikaci s ruskou Dumou. A rád bych odkázal na to, co tady říkal už ministr vnitra před chvilkou, že jak prezident, tak si myslím, že všichni představitelé České republiky k tomu zaujmou jasný postoj. Jedná se o nějakou snahu zavděčit se voličům nebo přiznat vyšší důchod některým bývalým členům armády a jednoznačně vláda Ruské federace říká, že nejsou splněny podmínky pro to, aby byl přijat status, že se jednalo o nějakou bojovou misi. Na druhou stranu bych chtěl tady opravdu upozornit, že možná ta debata je širší, než si to zaslouží, že se jedná o nějakou iniciativu. A my máme pouze nějaké informace ze stránek ruské Dumy, pokud vím, kde se informuje o tom, že proběhl nějaký kulatý stůl. Jedná se doufám o velice extrémní a menšinový názor v rámci ruské Dumy.
Nyní prosím pana poslance Miholu.
Navíc je to opravdu podle mě docela vážná věc. My se musíme vyjádřit jasně, ta reakce musí být jasná, rychlá a rozhodná. Zkuste někdy těmi dějinami zalistovat a opravdu to zjistíte. Loni jsme si připomínali 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy, po které následovala okupace. Národ, který prožíval pražské jaro a snažil se o demokratizační procesy, byl ponížen, ale nezůstalo jen u toho.
Kdo je proti? Kdo je proti? Nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nebyl přijat. Nebyl přijat. Kdo je proti? Stanovisko? Nebyl přijat. Kdo je proti? Nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Vyhlašuji desetiminutovou přestávku.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci dlouho zdržovat. Děkuji svým předřečníkům za představení Michala Semína. Všichni si to zkuste, to, kdy jste to někde napsali. Michal Semín se narodil v roce 1967 v Praze, je to český novinář, komentátor, překladatel, spisovatel a průkopník domácího vyučování dětí. Je bývalý ředitel Občanského institutu a současný ředitel Institutu sv. Josefa. Za základ státu a společnosti považuje rodinu. Je odpůrcem interrupcí, státem uznávaných homosexuálních svazků, feminismu a sociálního liberalismu. - Je zastáncem pozic katolického tradicionalismu. Několik let byl zakládajícím členem a předsedou sdružení pro tradiční mši Una Voce Česká republika. Myslím, že bych tady mohl dál pokračovat. Jenom chci říct, že je tady ještě, že v roce 2011 vystupoval odmítavě vůči Prague Pride, za což mu bylo dle jeho slov anonymně telefonicky vyhrožováno smrtí. Michal Semín je ženatý a je otcem devíti dětí.
To je podle mě mimo těch lidí, kteří věří, že třeba na Středním východě je naším jediným spojencem Stát Izrael. Opravdu si někdo z těch, kteří ho chcete volit, opravdu si to myslíte také?
Jak jsem řekl, volební komise v tomto případě navrhla volbu tajnou dvoukolovou. O tomto návrhu musíme rozhodnout hlasováním. Takže prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o provedení tajné volby.
Já tento bod přerušuji. Dále tady máme další bod a jedná se o
Tak i v tomto případě se nacházíme v nové volbě. Je to tedy první volba první kolo. Jak bylo řečeno, budeme obsazovat tři místa ve Státním fondu rozvoje bydlení. Ta tři místa se uvolní až 9. července, kdy skončí funkční období pánům Janu Baborovi, Františku Benešovi a Václavu Horáčkovi. Vzhledem ke lhůtám Poslanecké sněmovny se volební komise rozhodla vyhlásit ty návrhy a lhůtu s dostatečným předstihem. I v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou, a protože ta místa se uvolní až 9. července, tak v usnesení konstatujeme, že v případě zvolení započne čtyřleté funkční období nejdříve dnem 10. července. I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o tajné volbě.
Ano, otevírám rozpravu a nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu. Rozpravu tedy končím a prosím, předávám vám slovo.
Takže prosím o hlasování o návrhu volební komise na provedení tajné volby a poté přerušení bodu.
Ano. Další bod máme
Zde je situace obdobná. Je to první volba první kolo. Volíme z toho důvodu, že 2. května rezignoval na svou funkci v dozorčí radě pan Pavol Kováčik, který se stal generálním ředitelem ŘSD, a tudíž by měl střet zájmů. Je tedy uvolněno jedno místo v Dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury.
Já otevírám rozpravu a nemám nikoho, kdo by se přihlásil o slovo, takže se rozhlédnu. Rozpravu tedy končím a prosím, přistoupíme k hlasování. Jako poslední bod zde mám
Tak zde se nacházíme ve druhé volbě, už jsme se dvakrát snažili zástupce veřejného ochránce práv zvolit a Sněmovna nebyla úspěšná. Senát na své 8. schůzi 2. května nominoval paní doc.
Prostředky pro Českou republiku v tomto fondu v období 2021 až 2030 odhadujeme v závislosti na ceně povolenky na více než 100 miliard korun. Reforma systému obchodování s emisemi se vztahuje k následujícímu obchodovacímu období, to je od 1. ledna 2021, a proto se navrhuje nabytí účinnosti předkládaného návrhu zákona ke dni 1. ledna 2021, pouze menší část novely má nabýt účinnosti již bezprostředně po vyhlášení ve Sbírce zákonů, předpokládejme v letošním roce.
Děkuji za slovo. Já bych ráda jenom shrnula pár věcí. Jedná se o vládní novelu. Touto novelou se budou měnit dva zákony. Je to poměrně hodně peněz a je to mnohem více, než tomu bylo v minulých letech. Ještě bych ráda zdůraznila, že tato novela, nebo to navýšení peněz v systému a jeho výnosy jsou velká šance pro průmysl a energetiku České republiky.
Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pan ministr předpokládá, že víme, že systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je nám dobře znám, že víme, že byl zaveden proto, aby bylo možné do roku 2050 dosáhnout dlouhodobého ambiciózního cíle redukce emisí skleníkových plynů o 80 až 95 % oproti roku 1990, že se tedy jedná o jakýsi nástroj, pomocí kterého chceme dosáhnout tohoto poměrně významného ambiciózního cíle, že to je nástroj, který se někdy zadrhne, který se někdy otupí, že to je nástroj velmi problematický, který se dokonce může obrátit proti svému uživateli.
Nebyl přijat. Nebyl přijat. Nebyl přijat. Nebyl přijat. Nebyl přijat. Nebyl přijat. Nebyl přijat. Nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Nebyl přijat. Nebyl přijat. Nebyl přijat. Stanovisko?
Ano, také tady zaznělo, jaké rozhořčení ve vás vyvolalo to... ti veteráni banderovců na Ukrajině. Já jsem tady nic takového neslyšel z toho pravého spektra. Vy jste tady nevystupovali, že jste pobouřeni, že sekali hlavy volyňským Čechům. To vás nepobouřilo. Oni sem přijedou a zase odjedou, jen položí ty květiny. Promiňte, znovu opakuji, jsem pro přijetí toho návrhu kolegy Miholy, který srpen 21 určí jako významný den v České republice, protože to je významný den, který změnil naši zemi.
Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Poté se hlásí s přednostním právem pan předseda Fiala.
Takže to máte před sebou.
Děkuji. Já jenom pro pořádek. Ale to je jenom formalita.
Děkuji. SPD samozřejmě kritizovalo na tiskové konferenci to, že Ukrajina chce z banderovců udělat válečné veterány, i to, že Stepan Bandera se asi před dvěma nebo třemi roky stal ukrajinským národním hrdinou schváleným ukrajinským parlamentem a že s takovou zemí Česká republika nadále spolupracuje. Je to návrh SPD a zní: "Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa."
Jedná se o hlasovatelný procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bezprostředně. Kdo je proti? Nebo měl někdo zájem o vystoupení s faktickou poznámkou? Budeme tedy pokračovat. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Budeme tedy hlasovat o návrzích usnesení. K hlasování?
Děkuji za udělení slova. Já bych jenom chtěla říct, že jsem se zdržela a na sjetině mám, že jsem hlasovala pro. Děkuji.
Prosím o přednášení jednotlivých bodů, o kterých budeme hlasovat.
Takže jestli je to takto možné?
Já naprosto souhlasím. A možná zvolím tu variantu, že bychom si tady ten postup odhlasovali jako proceduru, jestli tedy vám to nevadí. Takže kdo souhlasí s postupem, který navrhl pan poslanec Jurečka? V tuto chvíli je přihlášeno 175 poslanců, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče. Kdo je pro?
O slovo se přihlásil pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se paní poslankyně Richterová.
Vážené dámy, vážení pánové, moc často k volebním bodům nevystupuji, ale dnes musím. Do Rady ČTK jsme jako Piráti nominovali nezávislého odborníka Josefa Šlerku. Nominaci pana Šlerky navíc podal i klub KDU-ČSL, za jehož končícího nominanta volba probíhá. Pan Šlerka uspěl v otevřeném výběrovém řízení a dle mého názoru i názoru jiných je nezpochybnitelným odborníkem v oboru médií. Vy tu často mluvíte o nutnosti dosazování odborníků a respektování výsledků demokratických voleb. Dle poměrného klíče mají Piráti nárok nominovat alespoň jednoho kandidáta do Rady ČTK.
Zatím tedy dva přihlášení.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři, které tady vidím přítomné. Já bych ráda jen tak připomněla - já jsem v minulosti vyučovala na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a právě pan Šlerka tam byl mnohaletým vedoucím jednoho oboru, oboru zvaného nová média. Stojím tady proto, že považuji skutečně za velice důležité, koho jako Sněmovna zvolíme do Rady České tiskové kanceláře. Není to malá věc. ČTK má obrovský vliv na českou mediální scénu. Já bych ráda přitáhla vaši pozornost ke slovům samotného pana Semína, k tomu, jak on sám vnímá svět. To mě zaujalo, já sama jsem evangelička, nicméně v textu, který zveřejnil pan Semín na portálu Katolík, katolická revue, jsem našla opravdu části, které například ve vztahu k Židům vybírají kontroverzní citaci "vy máte ďábla za otce", a potom autor pan Semín dodává: "Tato řeč je stále aktuální, neboť soudobý judaismus navazuje na farizejskou linii. V tomto smyslu nelze ani oprávněně tvrdit, že máme za společné dědictví desatero." Konec citace pana Pavláta. Chci upozornit na to, že to opravdu není maličkost. A druhý text, z něhož vám chci několik ukázek přečíst, zase byl otevřený dopis pana Semína, který byl adresován České televizi. Jenom upozorním na sousloví, která se v tom dopise opakují. Poslední takové sousloví je mediální hyeny. Já chci zdůraznit, že názorově nehodlám polemizovat s tím, co pan Semín zastává, ale takováto slovní spojení nejsou názorovou polemikou, to je šíření nenávisti. Apeluji na vás, abyste to při své volbě zvážili.
Cituji: "Oficiální výklad událostí z 11. září je báchorka, v něčem ještě méně věrohodná, než jsou vámi zmíněné konspirační teorie. Ze všech možných scénářů se mi jeví jako nejpravděpodobnější ten, jenž připouští podíl části mocenských struktur v rámci amerických elit na přípravě i provedení útoků. Jestli v tom měl prsty i režim Saúdské Arábie, nevím. Rozhodně větší prospěch ze vzniklé situace i následných invazí měl například Izrael. A na jiném místě říká: "George Bushe bych z přímého podílu na zosnování útoků 11. září 2001 nepodezíral, nikoliv snad proto, že by na to neměl žaludek. On na to neměl hlavu. Tolik konec citace Michala Semína v jeho rozhovoru pro Parlamentní listy. Překvapuje mě to jako návrh SPD tím spíše, že - jestli jsem správně četl - tak SPD se jasně hlásí k boji proti terorismu. Relativizace teroristického útoku je s tím v naprostém a jasném rozporu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Volíme do Rady ČTK, do rady veřejnoprávního média. To, co tady zaznělo od ctěného kolegy Kupky i předřečnice paní kolegyně Richterové, skutečně nemáme brát na lehkou váhu. Chtěl bych zdůraznit ještě jinou věc, a nebudu se teď věnovat výrokům pana Semína. Děkuji za zvážení všech těchto argumentů, protože opravdu tady se nyní bude rozhodovat o nezávislosti veřejnoprávních médií.
Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 823, přihlášeno 176 poslanců, pro 164, proti nikdo. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
A pak tady máme usnesení, ke kterému se přihlásil pan poslanec Radim Fiala, a sice: "Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníků vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa."
Já vám všem děkuji a končím tento bod. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Jestliže je zapotřebí ještě doprobírat bod, který jsme projednali, prosím, abyste tak činili v předsálí.
Děkuji předsedo, že jste se mě zastal, byl to hezký, nepříliš ale úspěšný pokus. Nicméně, vážené kolegyně, vážení kolegové -